Nikoho nevidím.
S dovolením zareaguji. Tento dokument pouze stanovuje příspěvek. Já jsem ho psal v roce 1995, psal jsem tu novelu v roce 2007, která se dělala.
Já vám děkuji.
Pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2022 tvoří přílohu tohoto usnesení."
Já vám děkuji. Ptám se, zda někdo další se ještě hlásíte do podrobné rozpravy? V tom případě končím podrobnou rozpravu. Není tomu tak. Já vás odhlásím, požádám vás, abyste se přihlásili. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu? Končím projednávání tohoto bodu. Přečtu ještě omluvu.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 132, přihlášeni 174 poslanci a poslankyně, pro 81, proti žádný. Poděkuji panu ministrovi, poděkuji panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu. Nyní ještě přečtu omluvy. Nyní budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu, a tím je bod 103, což je střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2024 a 2025, sněmovní tisk číslo 316, a já předávám řízení schůze. Děkuji za spolupráci.
Dobré pozdní odpoledne, kolegyně, kolegové. Budeme pokračovat bodem číslo Tento materiál uvede ministr financí Zbyněk Stanjura, kterého prosím, aby se ujal slova. S klidným svědomím budeme pokračovat.
Budu velmi stručný. V zásadě tato čísla odpovídají tomu, kdybychom neprovedli žádné legislativní změny, že bychom se nepokusili snížit strukturální saldo. To znamená, tato čísla jasně ukazují, že je potřeba v této oblasti přijmout důležité zákony.
Děkuji, pane ministře.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové. Upozorňuji na to, že poměrně novum je to, že jednotlivé výbory přijaly doprovodná usnesení k střednědobému výhledu v rámci svých kapitol, takže bych si to dovolil přečíst celé. Výbor pro bezpečnost: Poslanecká sněmovna Parlamentu vyzývá vládu, aby ve střednědobém výhledu pokračovala v navyšování rozpočtu BIS tak, aby nedocházelo ke zpomalení, odložení nebo zrušení některých rozvojových projektů, a to i s ohledem na stávající bezpečnostní situaci a rizikem zaostávání za technologickými inovacemi a rozvojem." Doporučoval bych, vážený pane předsedající, aby se o všech třech usneseních hlasovalo izolovaně a o každém zvlášť.
Děkuji, pane předsedo. Nyní s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Berenika Peštová. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.
Já bych chtěla zareagovat na pana ministra Jurečku. Je dobře, že tedy sledujete Facebook pana Babiše - kdyby ten pan Babiš nebyl, tak si ho snad budete muset vymyslet. Ale v každém případě tady celý den se bavilo o rozpočtu. Z ministrů tady byli maximálně dva, tři ministři. Víc jich tady nebylo. Tak když vy říkáte, že to je tak důležitý zákon, tak proč tady neseděla celá vláda? A je mi úplně jedno, jestli měli jinou práci, nebo neměli jinou práci. Dnes se projednával pro ně ten důležitý zákon.
Děkuji, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Robert Králíček. Prosím, máte slovo.
Budu reagovat na pana Jurečku.
Děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou vystoupí pan poslanec Patrik Nacher. Prosím, máte slovo.
On podle mě využívá vždycky té své pozice, jak se mu to hodí. Jednou mluví jako ministr a teď v zásadě před chvilkou mluvil jako opoziční poslanec. Já jsem rozuměl jeho kritice, když byl v opozici, že tady nebyli ministři nebo premiér, tak jsem tomu rozuměl. Vy jste ministři a vy i přesto, že jste v té pozici, máte tady být. Máte tady být! To je vaše věc, vaše rozhodnutí. A vy se znovu odvoláte na přítomnost nebo nepřítomnost Andreje Babiše, který už je ale řadový poslanec, jak vy sami hrozně rádi říkáte, řadový opoziční poslanec a je řádně omluven, jako jsou řádně omluveni jiní řadoví poslanci. A vy už nejste v opozici.
Prosím, máte slovo. Prosím, máte slovo.
Ale pojďme teď se věnovat tomu bodu a rozpravě před - tak, jak říká jednací řád - rozpravě před třetím čtením zákona o státním rozpočtu.
To je druhořadé. Když tady mluvím, tak prosím, když mluvím, tak mluvím v tu chvíli já. Tak a teď fakta.
Jenom poprosím kolegy a kolegyně, včetně pánů ministrů, aby nepokřikovali na poslance a poslankyně. A jenom doplním vysvětlení.
Tak a teď si řekněme čísla a fakta ohledně Ministerstva financí. Ale řekněme si to teda na rovinu, kde navyšujeme ta místa? Gratuluju! Přesně se tady ukazuje včerejší schválení služebního zákona, protože na ministerstvech se od 1. ledna roku 2023 navýší 85 míst. Možná to bude 85 politických náměstků, to se uvidí.
Takže prosím, pane poslanče. Následuje pak pan poslanec Brož. Není asi funkční mikrofon, byť ho tady vidím, že jsem vám ho zapnula. Zkusím to ještě jednou. Prosím, zkuste.
Můj předřečník tady mluvil něco o svazákovi. Víte, při předchozím hlasování hrála roli barva stranické knížky. Když byl zcela stejný pozměňovací návrh, ale protože to podaly holky z ANO, tak jste pro to nemohli zvednout ruku, tak jste to museli opsat, abyste pro to ruku mohli zvednout. A já tady potom dostávám školení o tom, že můj kolega je svazák. Já teda nevím, jestli to stihl vzhledem k věku, domnívám se, že úplně ne.
Stihl jsem jen pionýra, svazáka už ne. Ale to není podstatné pro tuto debatu. Víte, my se neposloucháme, anebo se možná nechceme poslouchat. A rozumím kolegům z TOP 09, že nejlepší obrana je útok a vrátit to zpátky na tu protistranu. Ale, pane kolego Kučero a další, co jsem chtěl říct, proč vám nevěříme. Vy zkrátka víc než rok, už od období před volbami 2021, slibujete restrukturalizaci státního rozpočtu, slibujete úsporná opatření, slibujete digitalizaci, slibujete snížení počtu státních úředníků, zhubnutí státu. A co děláte? Jaké jsou vaše kroky? Máte několik ministrů navíc proti předchozí vládě, pár dnů starou novelu služebního zákona, budete mít všechny ty politické náměstky s auty, se služebními řidiči, se sekretariáty. Děláte přesný opak jen proto, aby vaše pětikoalice držela pěkně pohromadě. Takže to je všechno, co chci říct. Děláte opak toho, co jste slíbili před volbami, proto vám nevěříme.
Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty.
Vy byste rozdávali ještě víc.
To byla poslední faktická poznámka. Od 17 hodin se z osobních důvodů omlouvá paní poslankyně Pekarová. Vracíme se zpátky do obecné rozpravy.
Děkuji, pane předsedající. A jaký je výsledek rozpočtově nejodpovědnější vlády v dějinách? Tak jenom, ať víme. To, co tady padlo, že takhle to dopadne, když nic neuděláme - no, není to tak úplně. A já se ptám: Ano, padlo tady to, že snížíme o 70 miliard, a to je málo. A zakončím to. První poznámka je: Nesmí se to stát - to snížení schodku - na úkor střední společenské vrstvy. Jasně, předpokládám, že to chcete na úkor té nejnižší společenské vrstvy. To je to školné, zrušení slev a tak dále a tak dále.
Zeptám se, jestli se ještě někdo hlásí do všeobecné rozpravy? Nikoho nevidím, končím tedy všeobecnou rozpravu. Pan předkladatel? Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy podrobné? Poprosím pana zpravodaje, aby nám přece jenom před hlasováním vždycky ten návrh usnesení načetl. Prosím, začněme tím prvním. Než dám hlasovat, tak vás ještě odhlásím, protože jsem zaznamenal zájem o odhlášení. Počet poslanců se pomalu ustálil. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh usnesení? Návrh byl přijat.
Upozorňuji, že po jeho schválení nebude možné hlasovat o návrhu, který je pod číslem 31, já jsem dostal jasné stanovisko z legislativního odboru. Jenom na závěr moji poznámku, už to tady zaznělo. Děkuji za slovo.
Ještě s přednostním právem mě požádal pan ministr. Mám zde dvě přednostní práva. A jako další přednostní právo má přihlášeno pan ministr Ivan Bartoš. Nyní tedy s přednostním právem jako první vystoupí paní předsedkyně Alena Schillerová. Prosím.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Teď vystoupím se svým přednostním právem a vystoupím v rámci třetího čtení k rozpočtu obecně. Rozpočet pro rok 2023 je toho jednoznačným příkladem. Jeho rozpočtové příjmy nebyly evaluované ze strany výboru pro rozpočtové prognózy a počítá s příjmy ze dvou nových daní, jejichž odhad příjmu stojí zcela na vodě. Současná dvouciferná inflace výrazně nafukuje příjmy státního rozpočtu. Inflace, která ničí ekonomickou stabilitu českých občanů, způsobuje dynamický růst inkasa daní například u DPH o více než 8 % a celkový příjem z inkasa z DPH je odhadovaný pro rok 2023 ve výši přes 380 miliard korun. Dynamicky však budou taktéž růst příjmy z dalších daní, daň z příjmu právnických osob, rovněž daň z příjmu fyzických osob nebo příjmy na sociální zabezpečení. A to, že před volbami jste se trumfovali v silných vyjádřeních, že daně zvyšovat nebudete, je již dávno zapomenuto, protože dnes zavádíte daně rovnou dvě. Samozřejmě to odůvodňujete mimořádnou situací, že zde jiná možnost nebyla, jenže to není pravda. Upozorňovali jsme vás na to a vyzývali jsme vás, ať zastropujete ceny energií u výrobců. Tím byste je nenechali vydělat rekordní zisky a ty byste teď nemuseli se pokoušet složitě jim zase sebrat. A následně prodejcům by zase nebylo nutné z peněz nás všech posílat miliardové kompenzace, protože draze nakoupené energie musejí prodávat levněji.
Nedávno zahájila svou činnost pracovní skupina, která si klade za cíl snížit výdaje o 70 miliard ročně pomocí efektivních systémových opatření. S jejími výsledky vás seznámíme v průběhu příštího roku, samozřejmě ještě před přípravou dalšího rozpočtu. Dámy a pánové, Česká republika se nachází v nejsložitější situaci ve své moderní historii. Státní rozpočet dokládá, že situace je vážná, soustředí se na odpovědi na současnou krizi, ale má, jak jsem řekl, má v sobě i naději, že se brzy vrátíme k původnímu směru, tedy k reformám, modernizaci a k vyrovnaným veřejným financím.
Další s přednostním právem mám přihlášenou paní předsedkyni Schillerovou.
Děkuji za slovo. Takže vy otočíte to, že máte díru ve Státním fondu dopravní infrastruktury 30 miliard, otočíte proti Karlu Havlíčkovi s tím, že ho tady obviňujete z jeho pozměňovacího návrhu. Vy dobře víte, že ho nepodpoříte, ten pozměňovací návrh. My jsme chtěli slyšet, jak vy to zařídíte, to je vaše povinnost. Vaše povinnost je tento deficit, který jste si tam prostě vytvořil, abyste uměle mohl snížit deficit státního rozpočtu, abyste ho nahradil. Takže kde ty peníze vezmete? Je to jisté, není to jisté? To je vaše práce, vy jste ministr financí, vy máte přijít s řešeními. A to jsme neměli takové inflační příjmy. A plán konsolidace? Byli jste to vy, kteří jste se bili v prsa, jak to máte vymyšlené. No, protože jste sahali do mandatorních výdajů. A dneska dobře víte, že to bylo jenom PR, tak, jako je PR celá vaše rozpočtová politika. Takže my jsme plánovali samozřejmě nějaké rozpočty v rámci reality, která byla, v rámci rozpočtu. Už jsme slyšeli: 100 miliard poškrtáme, teď 70 miliard zkonsolidujeme. Nemáte tam ani čárku. A já vám přečtu, když se tak rád zaštiťujete panem Hamplem a jeho rozpočtovou lobotomií, tak já vám budu citovat teď z poslední zprávy Národní rozpočtové rady. Cituji k rozpočtu: "Národní rozpočtová rada poznamenává, že nelze upřednostňovat dosažení formálně příznivějších deficitů státního rozpočtu za cenu vědomé nereálnosti jeho obsahu, protože to je v rozporu se smyslem a cílem samotného procesu rozpočtování." Říkáte: Ano, legislativu těch dvou daní jsme zvládli, pan prezident to podepsal, a vidíte, vy jste říkali, že nebude. Za jakou cenu? Za jakou cenu jste to zvládli? Pokud si vzpomínám, za poslední dobu jsem žádné zkrácení lhůt tady nevetovala.
Budou našim občanům chodit další nové předpisy na zálohy energií a budeme se všichni divit. Po našich občanech chceme, aby se semkli a drželi spolu. Moc děkuji za podporu.
Prosím paní poslankyni Berkovcovou.
Učitelé potřebují skutečné peníze. Za prázdné sliby Andreje Babiše si nic nekoupí." My s kolegyni Balaštíkovou jsme vložily tento návrh do systému 1. listopadu, koaliční poslanci jej vložili o dva týdny později, 15. listopadu. Bylo by asi bláhové si myslet, že by koalice podpořila návrh opozice, byť by byl seberozumnější.
Tolik za mě, děkuji.
Určitě děkuju, že pan ministr pro místní rozvoj vystoupil. Do současné chvíle jsem od vás neslyšela ani jedno slovo, abyste se k tomuto vyjádřil - to, co budeme schvalovat v pátek, a to, co jste prosadil, takže to zrušíme.
Děkuji. Než předám panu poslanci slovo, načtu omluvy.
Když se omlouvá pan Král, tak aspoň přijde Králíček. A co budou potom ti zaměstnanci dělat? Prostě my tu mluvíme o agentuře, která má zachránit digitalizaci v České republice, která má přijmout dalších 120 lidí, která nás bude stát zhruba 300 milionů ročně, ale my ji ještě nemáme zřízenou. Ona prostě ještě není a není ani v tom rozpočtu. Vy tady mluvíte o virtuálním světě. Můžou tam být pozměňovací návrhy, může se to všechno opozdit.
S faktickou poznámkou pan ministr Bartoš.
To výběrové řízení bude probíhat. Já jsem to říkal pouze z pohledu nákladů samotné agentury.
Velmi pozorně tady posloucháme celou dobu, poslouchali jsme v prvním, druhém čtení a děláme to i ve třetím čtení, návrhy, názory a kritiku opozice. A samozřejmě všechny hlasy, které zde v Poslanecké sněmovně zaznívají, vláda bedlivě poslouchá.
Vy jste ho podal jako poslanec, vlastně ten samý, který jste ještě podali jako Babišova vláda. Podívejte se, kolik tam máte vět o tom, jak je to potřeba projednat. Kolik kroků jste v této činnosti udělali vy, když už to byl vládní návrh, nejenom poslanecký? Já to nijak nezlehčuju. My víme, jak se to projednává, a pracujeme na tom. Ano, jednoduché to není, na tom se shodneme. Možné to je.